Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Rozhodneme v hlasování číslo 233, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Protože jsme vyčerpali body třetího čtení, můžeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze návrhy zákonů ve druhém čtení. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, kterou jsme přerušili včera 2. října v průběhu rozpravy obecné. Než udělím slovo panu poslanci Ivanu Bartošovi, tak ještě jednou požádám sněmovnu o klid! Ne, kolega Benda se hlásí ještě.
Kolegyně a kolegové, já už jsem ve svém vystoupení svůj názor relativně podrobně citoval v rámci prvního čtení. Proto je to pro mě strašně smutné a těžko vysvětlitelné, proč se s tím přichází, protože to v minulosti byla věc, která byla prodiskutována a následně byla schválena na tripartitě. Tento návrh je podáván přes jednoznačný nesouhlas zaměstnavatelů. Mám na mysli především zástupce Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a obchodu. Chtěl bych také říci, že vláda, kde hlavní roli sehrává hnutí ANO, svým dosavadním postojem, a já doufám, že ten postoj změní, jednoznačně přebírá za tento nedodělaný, nevydiskutovaný návrh zákona absolutní odpovědnost. V neposlední řadě karenční doba evidentně zmenšuje prostor pro fiktivní nemocnost, což je dáno mnoha statistikami, ale i nejrůznějšími studiemi. Zrušením karenční doby poškodíte podnikatelské prostředí, poškodíte firmy a podle mého názoru zaměstnancům vůbec nepomůžete a stejně tak zrušením karenční doby přinesete zákonitě požadavky mnoha zaměstnavatelů na desítky tisíc dalších zaměstnanců. I tyto informace padly na jednání hospodářského výboru a dá se to očekávat. Je to historicky poprvé. Doufám, že vyslyšíte jejich názory. Není to můj výmysl, mám to mediálně dohledané a několikrát to skutečně mediálně prohlásil veřejně, a přitom nevím, jestli na ten bod dneska dojde, nebo na nějaké příští schůzi, až se dostane na eNeschopenku.
Doufám, že to ale za dvě minuty stihnu, a přesto jsem se hlásil s přednostním právem. Víte, pan kolega Bauer řekl jednu věc, která mě zaráží. Ano, je to těžce vyjednaný kompromis, ale ten kompromis, který se tady uzavíral, je dán tím, že v roce 2008 ten kompromis někdo porušil. Zavedení karenční doby je chybou. Já chápu, že řada z vás vnímá zdravotní pojištění jako kvazidaň. Ona se také tak chová, ale jako pojištění to bylo zavedeno, a jestli nastane pojistná událost, a paní kolegyně Valachová tady říkala na příkladu ozbrojených sborů, to pojistné plnění má být plněno. To je realita. A to platí jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Že se to po roce 2010 znovu zavedlo na jiném kompromisu, to je jiná záležitost.
Tak to je právě důkaz toho, že to funguje. Ne že to nefunguje! Já si naopak myslím, že to byly příklady toho, že to funguje velmi dobře.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Ale tak tomu nemusí být vždy. To je první bod. A ten druhý bod - ke statistikám. Nevykáže se, že jsou nemocní.
Děkuji. V obecné rozpravě pan poslanec Juříček, po něm pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale já vám chci říct čtyři věci. Za prvé, systém a metodika. Za třetí, jak se na nás dívá svět. Skutečně takhle to vždycky bylo. Druhá věc, jak vypadá situace v podnicích. Ale stále to opakuji s jakousi naivní tezí, že je možné naučit každého člověka pracovat. V takovéhle situaci zavádět karenční dobu je bláhovost a myslím si, že i neodpovědnost.
Proto jsem říkal, že platit má někdo jiný. Tak to prostě je. Kdyby to neprošlo, tak si myslíme, že tohle je mnohem spravedlivější přístup k zaměstnavatelům. Já bych vám z toho pozměňujícího návrhu ocitoval část důvodové zprávy. Cituji z programového prohlášení vlády. Konec citace z vládního programového prohlášení. A za druhé - za současné kompenzace zaměstnavatelům za komplexní zabezpečování této agendy v podobě zkrácení doby poskytování náhrady mzdy ze 14 na 11 dní. Po uplynutí této doby nastupuje stejně jako dosud dávka nemocenské vyplácená Českou správou sociálního zabezpečení. A budete kompenzovat. Takhle navrhují pouhých 40 % a ještě říkají do mikrofonu, že je to spravedlivé.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Valachová.
Zklamu Zbyňka Stanjuru prostřednictvím předsedajícího, protože tady nebude přehlídka sociálních demokratů jako na orloji, jsem tady pouze já za předkladatele. Sociální dialog v případě obnovení placení nemocenské od prvního dne nemoci se vedl po celou dobu minulé vlády až v podstatě doposud. A je právě odrazem v tomto poslaneckém návrhu včetně toho, že zároveň bylo dohodnuto, že bude nastartována elektronická neschopenka, která měla snížit byrokratickou zátěž zaměstnavatelů. Co se týká historie, já jsem nebyla v rámci vyjednávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v roce 2008 přítomna tomu, samozřejmě. Nicméně zazněl tady názor Pavla Juříčka, vaším prostřednictvím, pane předsedající, stran zaměstnavatelů.
Následně se přihlaste, jistě na vás dojde. Tak nyní paní poslankyně Šafránková, připraví se paní kolegyně Richterová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, řešíme nyní návrh zákona, který má napravit situaci, která znesnadňuje života mnoha našim občanům. Sněmovní tisk č. 109, který předložila ČSSD, se sice tváří, že věc napravuje, ale je to spíše iluze. Obsahuje totiž rozšíření povinnosti pro zaměstnavatele platit kromě 4. až 14. dne nemoci zaměstnance náhradu mzdy nebo platu výměnou za nepatrné snížení odvodů zaměstnavatele na nemocenské pojištění.
Nyní s přednostním právem paní ministryně pro místní rozvoj. Nyní paní poslankyně Ožanová v podrobné rozpravě. Děkuji. Nyní s přednostním právem zpravodajka paní poslankyně Kateřina Valachová.
Kolega Jan Bartošek ho odůvodnil v obecné rozpravě.
Děkuji. Nyní v rozpravě podrobné pan poslanec Jan Chvojka. Pane předsedo, máte slovo. Ptám se, kdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka? Budeme pokračovat bodem číslo Dále byl tisk přikázán také výboru hospodářskému.
Děkuji, vážený pane předsedající. Co se týká dosavadního projednávání v orgánech Sněmovny, tak poté, co novela prošla prvním čtením, zasedly hospodářský výbor a výbor pro sociální politiku. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v rámci této novely mám za to, že více než jindy si vzájemně vyměňujeme názory na to, jak bychom měli zabránit zneužívání nemocenského pojištění, zneužívání pracovní neschopnosti. Chtěla bych zdůraznit, že tato novela má za cíl zcela něco jiného. Tam nepotřebujeme nic měnit.
Jestliže má koalice problém s nějakým zákonem, tak já jako opoziční poslanec se na to dívám s úplným údivem. Proč to předkládáte? Proč to nestáhnete a nedohodnete se mezi sebou, jak to budete potom prosazovat? Vždyť na to máte většinu!
Děkuji. Pan poslanec Luzar a jeho faktická poznámka. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vaším prostřednictvím reagoval na slova zde váženého kolegy. Otázka je, že tady se hovoří o tom, že to jsou opakovatelné výpadky.
Děkuji.
Děkuji. Dovolte ještě, abych vaším prostřednictvím reagoval na kolegu Luzara. Ano, to je právě ten problém, že té věci vůbec nerozumíte. Lékař to musí vědět. Nikdy si nemůže hrát na to, že něco ví. To v medicíně nejde.
Děkuji. Pokračujeme v obecné rozpravě. Vystoupí paní poslankyně Valachová, po ní pan poslanec Kupka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Strana zaměstnanců to nikdy neodsouhlasila. A cítím povinnost to říct, pokud se tedy oháníme sociálním dialogem. Znovu opakuji, že návrh, tak jak je předložen, vychází z toho nejbližšího přiblížení zaměstnanců a zaměstnavatelů, kterého byli schopni za posledních pět let. Budu moc ráda, když tuto věc na hospodářském výboru projednáme. Ale dámy a pánové, to je úplně něco jiného. Panu kolegovi Pávkovi prostřednictvím předsedajícího. Tak já bych chtěla jenom upozornit, že toho času byla koaliční jednání a programové prohlášení dávno hotova a samozřejmě všechno, co je v programovém prohlášení a v koaliční smlouvě, je dohodou dvou stran, hnutí ANO a ČSSD. A skutečně budu ráda, pokud v rámci projednávání jak na plénu, tak ve výborech budeme sledovat zajištění kvalitních podmínek zaměstnanců na všech pracovištích. Tam se podívejte, za posledních deset let se ten počet lidí v zásadě nemění, je plus minus stejný. To znamená, to je ta běžná pracovní neschopnost. A bylo by fér si přiznat, že my šetříme na těch reálně nemocných lidech zkrátka jenom to, že jim tři dny nezaplatíme žádnou náhradu mzdy.
Upozorňuji na to, že jsem dával návrh, abychom vrátili návrh zákona výboru k novému projednání, protože si myslím, že opravdu ty změny, které přinesly některé paní poslankyně, jsou naprosto zásadního charakteru. A měl bych jeden dotaz vaším prostřednictvím na paní ministryni a poslankyni Dostálovou, která včera signalizovala svůj návrh. Ostatní státní tajemníci na ministerstvech byli odvoláváni v kárném řízení. Rozumím správně situaci, že nyní i ostatní státní tajemníci na jednotlivých rezortech budou jmenováni a odvoláváni vládou? Jejím hlasováním, bez jakéhokoliv kárného řízení? To je otázka, která mě zajímá, protože si myslím, že je naprosto zásadní a kardinální. Včera to dokonce premiér říkal někde na nějakém veřejném vystoupení. Ale přesto si myslím, že pokud bychom k něčemu takovému přistoupili, tak naprosto zásadně měníme koncepci zákona o státní službě. Protože pak říkáme: opravdu neexistuje nikdo, kdo tu státní službu stabilizuje, neexistuje nikdo na tom rezortu, ministr si ho může se souhlasem vlády vyměnit vždy, v kteroukoliv chvíli, nebude se nic prokazovat, není tam žádný správní přezkum.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
Já bych řekla jenom znova to, co jsem říkala včera. Teď to máme tak, že jeden je tak a ostatní jsou tak, byť samozřejmě vykonávají stejné aktivity. Takže z tohoto důvodu, tak aby to bylo sjednoceno, je to takto navrhováno. Nicméně samozřejmě je tam soudní přezkum.
Ať ti, kteří hovoří, mají důstojné prostředí. Děkuji.
Aby to stabilizovali po těch pravicových vládách. A teď bych to tady mohl citovat. Řekněme si to jednoduše. To bude křiku, až budou příště v opozici ti, kteří to navrhli! To bude křiku, co si to dovolujeme. Ale navrhují to oni. Já o té situaci nic nevím, už to tady poslouchám měsíce a měsíce. A buď nefunguje náměstek pro státní službu, který má kompetenci to řešit, tak ať to řeší vláda s ním a neměňte zákon. Co vyčítám té novele, co tam vůbec není, je otázka náměstků. To komické rozdělení na politické náměstky, kteří nemají nic na starosti na tom ministerstvu, a na ty ostatní, je úplně chybné. My jsme to říkali od začátku. My jsme přesvědčeni, že náměstci ministra přicházejí s ministrem a odcházejí s ministrem. Takže mají trafiku. Nic po těch socanech, prostě jsme to zrušili, už tam nebudou. Já říkám, že ten systém náměstků je prostě chybný. K čemu? Ať ho ten ministr jmenuje rovnou. A to je celé.
Paní ministryně, máte slovo.
Ano, děkuji.
Je potřeba si uvědomit, že tyto opravy jsou u mechanického vozíku konstituovány na pět let a u elektrického vozíku na sedm let. A je potřeba si také uvědomit, v jaké finanční situaci tyto osoby jsou. Vždycky tady zůstává role revizního lékaře. To nejsou žádné horentní sumy, které by veřejné zdravotní pojištění rozkolísaly, ani počet těch osob není ve statisících či desetitisících, jsou to počty osob v tisících. Myslím si, že je to i logičtější, a většinou to v takovýchto případech děláme. A pokud neprojde, tak by se pak hlasovala ta nižší částka. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost a budu rád, když podpoříte mnou zmíněné pozměňovací návrhy.
Já vám děkuji. Návrh na změnu procedury, prosím, předejte zpravodaji.
Mezi nimi jsem i já, takže jsem tady dneska poprvé. Nevím, jestli se tím měří míra práce, ale asi se budu muset vyjadřovat častěji.
Já vám také děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Třešňáka, poté by měl vystoupit pan poslanec Válek.
Děkuji. Tak spíše jenom taková poznámka nebo i dotaz, pokud někdo bude chtít odpovědět.
Já vám děkuji a děkuji, že se obracíte na ostatní poslance mým prostřednictvím.
Já nevím, konkrétně co máte na mysli. Vy jste mi vůbec neřekli konkrétně co. Tímto návrhem se prakticky říká, že naprosto všechny dokumenty předložené ve správních řízeních mimo obchodní tajemství bude SÚKL zveřejňovat.
A nyní tedy v řádné rozpravě vystoupí pan poslanec Válek.
Prostřednictvím pana předsedajícího kolego poslanče Janulíku, tobě se omlouvám osobně. My bychom se rádi přimluvili za pozměňovací návrh kolegy Kaňkovského. Domníváme se, že tento pozměňovací návrh je opravdu velmi pozitivní, i když ta částka je vyšší. změny v tomto zákoně udělat a posunovat ty částky tak, jak se v praxi ukáže, že by to bylo vhodné. A na pana ministra mám v této chvíli jeden dotaz, který je možná naivní nebo hloupý, nicméně zeptám se jako neekonom. To mně není úplně jasné. My se tady bavíme o různých sumách a teď já nevím, jestli je to s daní, nebo bez daně. A nejsem si jistý, jak to tedy je, o čem se bavíme.
Já také děkuji. V tuto chvíli nemám přihlášek do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, ovšem máme avizovány změny procedury.
Nejedná se přece o žádné sjednocení. Netvařme se, že se jedná o nějaké sjednocení. Když se projednával v minulosti zákon o státní službě, předpokládalo se, že bude nějaké generální ředitelství. To je ten, který má odfiltrovat moc politiků od státní služby, a ten jediný bude odpovídat vládě, protože nad ním už opravdu nikdo není. A teď je mi tady říkáno: No, abychom to sjednotili, tak to uděláme takhle na všech resortech a na všech resortech ti státní tajemníci budou odpovídat přímo vládě a ponesou odpovědnost přímo před vládou. Navíc si tedy vůbec neuvědomuji, jakým způsobem by soud mohl přezkoumávat rozhodnutí vlády. Opravdu to pokládám za mimořádně nebezpečný precedens, vůbec jako precedens toho, že připustíme, že hlasování vlády je nějakým způsobem přezkoumáváno. A co se na něm přezkoumává? To, jestli je správně připravena důvodová zpráva dotyčného ministra, který navrhuje ta správná obvinění, nebo se přezkoumává to hlasování členů vlády? Nechoďme touto cestou. Přezkoumávání hlasování - už jsme připustili, že hlasování nám přezkoumávají orgány činné v trestním řízení. A teď tedy řekneme, že budeme přezkoumávat i rozhodování vlády?